Ministr financí říkal, že je to účelová kampaň a on nic neprovedl. Je to jeho oblíbená rétorika, která se obehrává jako písnička z flašinetu," dodává Jan Hamáček. "Ostatní se bláhově domnívali, že se v šéfovi ANO nebo alespoň v některém členu jeho hnutí probudí byť jeden záblesk sebereflexe. Ta nepřišla ani poté, co se tisícovky lidí shromáždily na náměstích a dávaly najevo svůj názor. Role byly rozdané, jen se improvizovalo," pokračuje Jan Hamáček.
Takže já zopakuji, budeme hlasovat o tom, že je tady návrh na přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra a pana ministra vnitra. Návrh byl přijat. Tak prosím, máte slovo.
Tak si myslím, že tu půlhodinu byste mohli přežít beze mě.
O vašem návrhu se hlasovalo, nicméně, no dobře. Já vám dám prostor, dobře.
My se tady scházíme v atmosféře, která by tady vůbec nemusela být, kdyby nejenom nebylo toho příběhu, ale kdyby i ta komunikace ze strany pana premiéra od začátku byla jiná. Bylo tady hodně řečeno o tom, že tady je atmosféra, která přináší občanům této země ekonomický profit, že se daří dobře, že vláda díky tomu může říkat, že dobře funguje. Protože všechny tyto kroky by chtěla dělat jakákoliv rozumná vláda, kdyby na to měla dostatek prostředků a nebyly tyto věci dluhem pro budoucnost. Nicméně také je důležité budovat určitou politickou kulturu ve společnosti, protože i politici jsou určitými vzory a definují určité standardy, které prostě budou v budoucnu také vytvářet tu laťku, kterou stále bohužel v posledních dnech a týdnech snižujeme. Já to nechci komentovat, ale už tehdy to začalo budit určité rozpaky, jestli to, co vždy tady v této Sněmovně zaznívalo z úst ministra financí, bylo pravdou a jestli tomu můžeme věřit. Protože ty otázky veřejnosti jsou poměrně oprávněné, zdali opravdu za ten rok a půl bylo uděláno maximum v této věci. Myslím, že tady média opravdu v těch zkratkách to pozměnila, a když jsem slyšel to vyjádření a četl, tak to bylo takto.
Anebo i vzhledem k tomu, jak se k situaci staví prezident republiky, tak by tady byl ústavní pat. Z mého pohledu tedy hlasovat o nedůvěře vládě bez představy, co bude poté, není racionálním řešením. Sociální demokracie šla do vlády z jednoho prostého důvodu. A všichni se asi shodneme, že podstata a smysl politické strany je usilovat o podíl na vládě a hájit zájmy svých voličů, a to my děláme. Já chápu, že na nás opozice bude útočit. To je její právo. Ale prosím, nechtějte po nás, abychom za vás dělali vaši práci a abychom za vás řešili vaše problémy. Přece si nikdo nemůže myslet, že sociální demokracie se bude řídit nějakými upřímně míněnými radami, ať jsou to rady od Petra Fialy, Miroslava Kalouska nebo Tomia Okamury. A to je asi to, kam nám dneska radí, abychom tuhle zemi posunuli. Oni nám radí, abychom ukončili tento vládní projekt, který z mého pohledu je úspěšný. Je to vláda, která prosadila vyšší penze, vyšší příjmy zdravotním sestrám, policistům, hasičům, učitelům, mnohým dalším. A vy si myslíte, že kdyby ta vláda odešla a tady nás nahradili ti, co nám dneska tak dobře radí, že by to pokračovalo? Já chci říci, že vzhledem k tomu, že opozice nemá vizi, jak dál, tak ten dnešek je do jisté míry divadlo. Ne pro vládu. A i z tohoto důvodu sociální demokracie se závěrečného hlasování nezúčastní.
Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, KDU-ČSL nevyslovila důvěru této vládě na začátku ze stejného důvodu, jako odmítla bez splnění jednoznačné podmínky, že nebude ve vládě člověk obviněný ze závažného trestného činu vyjednávat o tom, zda do vlády půjdeme nebo ji podpoříme. Ta situace je stále stejná. Nejde tady skutečně o osobní věc. Není to věc, jestli se daný člověk jmenuje tak nebo onak. Jde o ochranu instituce. Proto KDU-ČSL bude hlasovat pro nedůvěru této vládě. Je to věc, která je principiální. Je to věc, která je racionální, ale která je také principiální. O tom, že tady nejsou žádné hodnoty, že tady nejsou žádná pravidla, že tady není nic navíc než jenom pragmatismus. Musím říct, že není pravdou, že by v zahraničí nemělo žádný vliv to, co se tady děje, na pohled na Českou republiku. Já mám možnost mnohokrát za rok mluvit se špičkami evropských politiků. Před každou Evropskou radou se stýkám s mnohými premiéry, prezidenty, vicepremiéry, kancléři. A mohu vám říct, že není pravda, že tu situaci nevnímají, že o ní nevědí, že nepoškozuje Českou republiku. Poškozuje. Ptají se, co se vlastně u nás děje. Jak je vůbec možné, že k něčemu takovému v zemi EU dochází. Není tedy pravda, že to nikdo neřeší. Není pravdou, že to nikoho nezajímá. Není pravdou, že nikdo s tím nemá problém a že nikdo nemá problém s tím, že ve vládě je člověk, který je obviněn ze závažného trestného činu. Je mi velmi líto a musím říct, že moc nerozumím tomu, že celá situace je takto vyhrocená vůči rodině předsedy vlády. Ano, je to velmi nepříjemné, ale tím principem přece je, že celou rodinu do toho zatáhl on sám. Já osobně považuji za eticky sporné, a můžu říct, že se mi to vůbec nelíbí, že se někdo natáčí skrytou kamerou. Považuji to za hranou toho, co by měli novináři dělat. To nic nemění na tom, že tato vláda neměla naši důvěru na začátku a nemá ji ani nyní. Chtěl bych upozornit pana předsedu vlády, že demokratický klub již neexistuje mnoho měsíců. Možná by bylo dobré, aby to už konečně zaznamenal, protože skutečně neexistuje. Co se týká výsledků voleb, my je respektujeme. Respektujeme i to, kdo vyhrál volby. Ale to přeci neznamená, že předsedou vlády může být jenom jediný člověk a nikdo jiný, že všichni ostatní v té straně nebo i nenominanti jsou lůzři, kteří neumějí anglicky. To nic nemění na tom, že rozdělení společnosti, o kterém tady byly řeči, právě nezpůsobuje to, že je velmi nestandardní a že vyvolává velkou reakci veřejnosti skutečně pochybnost o tom, zda trestní řízení bude pokračovat skutečně svobodně, nezávisle a transparentně. Obzvláště v situaci, kdy byl vytlačen ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů ze své funkce, kdy se rozhoduje o novém policejním prezidentovi, a tak bych mohl pokračovat dál. Také se mi nelíbí, když se v rámci politických názorů po někom házejí lahve, vajíčka nebo třeba i rajčata. Myslím si, že to do politické kultury nepatří. Konečně sám předseda vlády říkal, že je tady možné si objednat politickou kauzu. Tudíž se nedá ani vyloučit, že právě bude ovlivňován i tento proces, i ovlivňováno toto trestní řízení.
Mohli jsme se připojit, nebo můžeme se stále připojit ke globálnímu paktu o migraci. Nezakládá žádné právo na migraci nebo imigraci, nelegalizuje ji snad, nezavádí kvóty, to jsou všechno ty pomluvy, které se zde šíří. Nicméně pracuje se stávajícím stavem a respektuje svrchovanost signatářských zemí. Řeší to jako světový problém. Andrej Babiš toto však, toto nutné gesto, toto velmi dobré gesto odmítl. A tím se opět ocitáme v uražené menšinové opozici společně s Rakouskem, Maďarskem i se Spojenými státy, možná s Polskem, tedy v jakémsi klubu zemí, které jsou ovládány populisty. Takže co způsobilo tu změnu? No, je to snaha ANO zalíbit se elektorátu levicových a pravicových radikálních stran. Bohužel, je mi to líto. No a globální problém si žádá globální řešení. Takže to rozhodnutí je nejen populistické, ale také nelogické. A je v přímém rozporu s dlouhodobou politikou obou vlád, kterých byl Andrej Babiš do této doby součástí. Problémem nicméně je, že pan premiér prosazuje politiku, která je velmi unilaterální. Takže jsme svědky prohlášení typu zrušit Frontex nebo snížit mu financování. Ale Krym není Rusko! Krym je Ukrajina. Krym je Ukrajina okupovaná Ruskem. To je vždy potřeba neustále zdůrazňovat. Toto se nezměnilo. A pak to jsou ty různé iniciativy, posílat drony do Středomoří nebo hysterická podpora Maďarska. Podle mého názoru toto není sebevědomá zahraniční politika. Co dělá jako celek? Ten kontext je takový, že jsme součástí hybridní války, neustálého kybernetického konfliktu, jsme pod útokem dezinformačních kampaní. Připomínám novičok, neustále, to se stále nedořešilo, tato kauza. A jsme pod vlivem různých vlivových operací ze zahraničí, především z Ruska a Číny. A jak na to reaguje naše vláda? Nárůst rozpočtu na kybernetickou bezpečnost není relevantní. To je odpovědnost vlády, ta to měla navrhnout do rozpočtu. Nestalo se tak. Když se podíváme, jakým způsobem bylo zaváděno GDPR, mohli jsme zde v Parlamentu přijmout některé pozměňovací návrhy, které by to výrazně zjednodušily. Nestalo se tak. Zbytečný zmatek. Ministerstvo zahraničních věcí má vyhackované emaily od Číňanů a od Rusů! Co dělá vláda? Pravděpodobně nic, anebo nám to zatím neřekla. Místo toho se dozvídáme, že na státní návštěvě prezidenta v Číně PPF podepisuje nějakou smlouvu s Huawei. Z velmi dobrých bezpečnostních důvodů. A klíčovým prvkem v době informační války je vzdělaná společnost. Problém je, že pan Andrej Babiš nepotřebuje myslící občany, potřebuje ovce. To je vše realita, které jsme byli za tyto tři měsíce svědky. Dále jsme byli svědky toho, že se vláda pokusila zrušit etickou komisi oceňující protikomunistický odboj, to se naštěstí nestalo. Vidíme, jakým způsobem vládní strany obstruují registr smluv. Možná proto, že se bojí toho, jaké ČEZ nadělal ztráty v Bulharsku. Nicméně není tedy jasné, jestli to jádro potřebujeme, nebo ne. Víceméně pořád není jasné, kdo to bude platit. Vláda Andreje Babiše je vláda střetu zájmů. Střet zájmů má druhý nejbohatší Čech a premiér v jedné osobě. Střet zájmů má ministr zahraničí, který si chová svého šéfa na dohodu o pracovní činnosti na ministerstvu, eurobrigádníka pana Pocheho. Právní stát trpí, ale moc neznamená nedotknutelnost. Zaznělo zde, že se jedná o puč Palermo. Nejedná se o puč Palermo. Jedná se o puč Agrofert.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych i já zdůvodnila, proč dnes budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Nebudu dále veřejný prostor zamořovat dalšími spekulacemi o rodinné situaci a vztazích pana premiéra ani o zdravotním stavu jeho rodinných příslušníků. To mi ani nepřísluší. Nechci ani detailně rozebírat kroky současné levicové vlády, s nimiž hluboce nesouhlasím.
Hnutí SPD naopak takové podnikatele podporuje a prosazujeme snižování byrokracie. Tato vláda také odmítá vyřešit nefunkční soudnictví, lichvu, problémy ve školství či zhoršující se dostupnost zdravotní péče. A myslím, že to vidí občané ve svých každodenních životech. Velké problémy jsou také v oblasti dopravní infrastruktury. Podívejme se na kvalitu některých silnic, a to již vládne koalice hnutí ANO a ČSSD pět let. A je tu ještě jeden velký problém a tím je ČSSD. ČSSD se sice po volebním propadu snažila upozadit strůjce své katastrofy pana Bohuslava Sobotku, ale další vývoj v ČSSD ukázal, že tam mají ve vedení těch Sobotků mnohem více. ČSSD nejde cestou sebereflexe, nedělá politiku prospěšnou pro občany a na základě zdravého rozumu, ale naopak. Ministrem zahraničí za ČSSD je asistent pana Pocheho, zaníceného bruselisty a vítače migrantů. A tito a další lidé z ČSSD prosazují názor, že evropské národní státy se mají rozpustit v Evropě regionů a že je k tomu potřeba odnárodnit evropské národy nejlépe tím, že je zbavíme jejich tradic, kultury, víry a promícháme rasy a kultury tak, aby Čech, Ital i Němec měli v budoucnu společné předky asi třeba někde v Somálsku. S údivem musím přidat další důvod, proč nehlasovat pro tuto vládu. ČSSD tímto svým rozhodnutím sama veřejně deklaruje, že tato vláda nestojí ani za jejich hlas. A v tomto směru s tím nelze než souhlasit. Hnutí SPD je konstruktivní pozitivní silou, která prosazuje program pro lepší životy slušných, řádných a pracujících lidí, více bezpečnosti a spravedlnosti. Jsou tedy dvě cesty. Tou druhou cestou je ta, co nabízí SPD, tedy cesta pozitivní práce pro lepší životy občanů, která vychází z dané politické reality. Hnutí SPD neusiluje o místa ve vládě, tedy o teplá vládní korýtka, SPD chce prosadit náš politický program. A platí, že nechceme být přímo součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér. Zároveň vyzýváme policii, aby co nejrychleji došetřila kauzu Čapí hnízdo. Hyenismus, s jakým jsou média a někteří opoziční politici ochotni fanatizovat a manipulovat davy na ulici, opustil jakékoliv morální standardy. Na dnešních protivládních akcích nosí lidé plakáty, které přejí smrt prezidentovi. Ředitel teplického gymnázia posílá portréty přímo zvoleného prezidenta do kompostu. Když lůza demonstrativně vyhodí z pietního místa do koše květiny položené prezidentem, premiérem a místopředsedou Sněmovny, tak tomu dnes tleská nejen část zfanatizovaného davu, ale najde se dokonce i řada politiků, kteří s tím souhlasí. Doba je skutečně vážná a demokracie, kterou jsme nestačili ani vybudovat, je skutečně ve smrtelném ohrožení, protože zfanatizovaný dav na ulici pod vedením neúspěšných politiků odmítá uznávat výsledky regulérních demokratických voleb. A probruselská média, včetně veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, manipulují veřejným míněním proti stávajícímu ústavnímu uspořádání. Vážené dámy a pánové, to všechno jsou důvody, proč navrhujeme hnutí ANO podporu menšinové vlády odborníků, které bychom se sami nezúčastnili, výměnou za podporu a prosazení programových bodů SPD.
Děkuji.
Děkuji. Já se toho také přidržím a dovolím si nazvat mé vystoupení podle známého a populárního filmu Vrtěti psem, protože o to tady jde. Dovolte mi, abych nejdříve ocitoval přehled mediálních vyjádření, a proč jsem tedy přesvědčen, že nejde ve skutečnosti o to, jestli vláda plní nebo neplní programové prohlášení, jestli pracuje nebo nepracuje, ale že jde o úplně něco jiného. Nejprve co předcházelo zveřejnění rozhovoru se synem Andreje Babiše. Většina z nich zmiňovala, že tento názor zastává premiér Andrej Babiš.
Ale když se podíváme na ta čísla, tak ukazují, že ten výhled není zdaleka tak dobrý, jak pan premiér předstírá do médií. Za první pololetí roku 2018 vybrala Česká republika na daních téměř o miliardu méně od právnických osob než za stejné období předchozího roku. Podívejme se, jak to probíhá v praxi. Máme tady novelu daňových zákonů, daňový balíček, tisk 206, a ten se nepodařilo schválit tak, aby vstoupil v účinnost k 1. lednu. To je to vaše pověstné heslo, že makáte. V červenci skončila schůze Poslanecké sněmovny o dva dny dříve a tento zákon se kvůli tomu nestihl projednat, protože jste chtěli jet na prázdniny. Odpovídám tady lidem ze sálu. Další zásadní ekonomický problém této země, který vláda absolutně neřeší, je odliv zisků z této země. Andrej Babiš se často chlubí, že zažíváme čas bezprecedentní prosperity. Nicméně podíl vlády na tom je spíše na úrovni "kdo nic nedělá, nic nezkazí". Problém ale je, že v celé řadě oblastí zaostáváme. Zaostáváme v oblasti infrastruktury. Stavba vysokorychlostní železnice je v nedohlednu. Stejně tak úroveň veřejné správy je v tuhle chvíli jedna z největších brzd růstu ekonomiky České republiky. A to jsou i ty věcné důvody, proč tato vláda moji důvěru nedostane. Děkuji za pozornost.
Dobrý den. Ono to spočívá například v tom, a to je asi to základní, co jsem chtěl říci, že když vstupovalo hnutí ANO do politiky, tak si pamatuju, jak třeba u nás na jižní Moravě byl pan Stropnický a kolem toho bylo heslo, které znělo "rovná práva pro všechny". No, proti tomu nelze nic mít. A tady jsem u jádra věci. A co udělal pan dnešní předseda vlády Babiš proti tomu, aby to nebylo? Nejenom že nic, on to dokonce rád citovával. On tady řekl, že paní Slonková a pan Kubík jsou nájemní žoldáci, když u toho zůstanu. Pan Andrej Babiš.
Opakuji, racionalita nesmí být cynismus. Racionalita nesmí být zakrývána za oportunismus. A já myslím, že tady jde o více než o to, kdo konkrétně je předsedou vlády. Nedomnívám se, že pádem vlády by vznikl pat. Je tady mnoho možností, jak celou situaci vyřešit. To všechno. Je mnoho možností, které tady existují. Je to samozřejmě rozhodnutí každého jednotlivce. Mnoho z nás zažilo útoky od lidí, kteří s námi nesouhlasí, v osobní rovině, i na naše děti. Já osobně jsem to zažil. Je to nepříjemné. Jsem přesvědčen, že nyní hlasujeme skutečně o principech, o zásadách, o institucích, o ústavnosti. Důvěra veřejnosti je velmi důležitá. A pokud hovoříme o tom, že bychom měli spojovat, pokud bychom skutečně tohle mysleli vážně, tak musíme odstranit příčiny rozdělení. A příčinou rozdělení je to, že lidé jsou frustrováni, že v zemi Evropské unie, v zemi, která chce být civilizovanou standardní demokracií, je něco takového možné. To všechno jsou důvody, proč celý klub KDU-ČSL vysloví nedůvěru této vlády. V tomto systému je to jasné. Jsme připraveni jednat o podpoře vlády, jsme připraveni jednat o vládě, ale musí tam být splněna tato základní podmínka.